Některá jsou ale velice těžko vyvratitelná.
Otevírám rozpravu, mám zatím tři přihlášky.
Pěkné dopoledne. Detailně jsem tento návrh představoval již v prvním čtení, a to tehdy i jako samostatnou novelu. Přesto je to oproti té současné verzi zákona i té původně navržené vládní novele jistý posun vpřed. Ty upravují definici střetu zájmů, která v té původní novele není příliš jasná.
Děkuji panu poslanci Petru Třešňákovi. A paní poslankyně, než vám dám slovo, znovu požádám sněmovnu o klid. Děkuji.
Měli by to být tedy v prvé řadě pojištěnci, řekněme pacienti, kteří by měli mít možnost dohlížet na hospodaření pojišťoven. Připomínám, že to byly pacientské organizace, odbory, zdravotníci, kteří v nedávné době museli bojovat o to, aby alespoň část toho, co leží na účtech zdravotních pojišťoven, šla opravdu do zdravotní péče, tedy tam, kde peníze chyběly. Ale o tom v této chvíli mluvit nechci. Chci jenom zdůraznit, že i proto je důležité, aby ve správních a dozorčích radách pojišťoven byli pojištěnci. Pozměňovací návrh pana ministra toto slibuje. Já se přiznávám, že mám trochu pochybnost o tom, jak to v praxi bude fungovat, o praktickém provedení té procedury, která má zajistit možnost účasti veřejné kontroly v pojišťovnách i pacientům a pacientským organizacím. Nicméně formulace pozměňovacího návrhu, tak jak je to dneska postaveno na tripartitním základě, řekněme, to předpokládá. Jenom k tomu ještě chci dodat jednu záležitost. Ta je zajištěna jenom Poslaneckou sněmovnou. Proto se domnívám, že by zdravotně pojistné plány měla nadále schvalovat Poslanecká sněmovna.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A právě proto jsem na zdravotním výboru po prvním čtení načetl pozměňovací návrh, který se - a tady jsem to i očekával - stal poměrně silnou rozbuškou. Znovu zde zmíním, a stejně jsem to tak udělal i ve zdravotním výboru i ve druhém čtení tady, že ten návrh měl být krizovým řešením, a to do situace, pokud by Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo názor na tu původní novelu. To znamená, mělo to být trošku i provokací, já jsem to panu ministrovi i osobně řekl, a i určitým apelem na to, aby do druhého čtení byl připraven kompromisní návrh. Já v tomto směru děkuji panu ministrovi, že i po široké diskusi připravil ten kompromisní pozměňovací návrh, který máme dneska, je v hlasovací proceduře pod písmenem C. Máme zde určité věcné pochybnosti, tady navážu na milou kolegyni paní poslankyni Gajdůškovou, o tom technickém provedení pak těch samotných voleb. Tady jsme přesvědčeni o tom, že to naráží na zákon o ochraně osobních údajů i na některou další legislativu týkající se ochrany citlivých údajů.
A nebudu tady říkat podrobnosti té kontroly, která dopadla dobře, ale nicméně jak byla efektivní, o tom bych tady mohl mluvit celé hodiny a to nehodlám. Nejsem zastánce tohoto řešení, nicméně představa, že obce jsou svobodné samosprávy, ta už je dávno pryč.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Máme velmi dobře našlápnuto od obcí a samosprávných celků k národním výborům. To je totiž to, kam to znova všechno ústí.
Děkuji. Takže já musím říct, že tento zákon obecně jako ústavní zákon rozšiřuje pravomoci NKÚ. A samozřejmě já s tím mám také problém v tomhle duchu.
Faktické poznámky byly vyčerpány. Jestliže nikoho nevidím, rozpravu končím.
Já jenom v rychlosti poděkuji za diskusi. Minimálně kraje by to určitě uvítaly.
Děkuji. Pan zpravodaj, zájem o závěrečné slovo? Kdo je proti?
Procedura byla schválena, a proto můžeme hlasovat o návrhu pod písmenem A. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Ptám se, kdo je pro.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh?
Vzhledem k tomu, že návrh D byl totožný, o něm už tedy nebudeme hlasovat a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Ano, souhlasím. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Proto přikročíme k pozměňovacímu návrhu pod bodem B1. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Děkuji vám.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Je to tak, pane zpravodaji? Můžeme tedy přistoupit k hlasování o návrhu jako celku. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Také ji požádám, aby zaujala své místo.
Cílem návrhu je zejména adaptace dvou unijních nařízení v co nejkratší době. To znamená, nemohu podpořit návrhy, kterými se vypouští povinnost doložit v lékařském posudku podrobení se stanovenému pravidelnému očkování nebo imunitu k nákaze u dětí účastnících se zotavovacích akcí. Je to jasně definovaný kolektiv, který je pohromadě celý školní rok, a provozované aktivity jsou méně fyzicky náročné. Také nemohu podpořit návrh měnící rozsah opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami a zužující informační povinnost nakažených osob vůči poskytovateli zdravotních služeb. Mám za to, že nastavení příslušných opatření minimalizujících potenciální riziko přenosu onemocnění při poranění je třeba zachovat zejména pro ochranu samotných zdravotníků při ošetřování těchto osob. Prosím o jeho podporu.
Je to také procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Zopakuji ho, budeme hlasovat o tom, aby se projednávání tohoto bodu odložilo na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny. Pan předseda Stanjura zřejmě s protinávrhem.
Volit musíme nejpozději v období do 60 dnů, kdy končí mandát. Nemusíme nikoho zvolit, tím docílíme toho, abychom ten zákon naplnili.
Dobré odpoledne. Já bych chtěla vyzvat kolegy z ČSSD, aby se omluvili za slova, která tady řekl jejich kolega vůči Člověku v tísni. Protože pokud tady zaznělo, že údajně Člověk v tísni pomáhá lidem, tak myslím, že je zapotřebí se proti těmto slovům jasně vymezit. Pane kolego Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího, Člověk v tísni dlouhé roky měl svoje sídlo na Praze 2 v Sokolské ulici. Já jako starostka jsem s nimi organizovala různé sbírky pomoci, skutečné pomoci. Pokud chcete na ně útočit, čiňte to někde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny.
Budeme pokračovat faktickými poznámkami v následujícím pořadí: elektronicky jsou přihlášeni pan poslanec Feri, pan předseda Stanjura a pan poslanec Plzák, z místa se přihlásil pan poslanec Foldyna a paní předsedkyně Pekarová Adamová. Pan poslanec Feri je na řadě s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já budu mluvit k panu kolegovi Foldynovi prostřednictvím vaším. Že se s námi nikdo neschází? Ale odkládat kvůli tomu volbu veřejného ochránce práv, to mi tedy opravdu nepřijde jako pádný a přesvědčivý důvod.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne. Já chápu, že se Člověk v tísni tady nemůže obhájit, ale obhájit ho přece mohou ti předsedové těch klubů, kteří tady vystoupí a řeknou, že jim nikdo nevyhrožoval.
Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Já jsem řekl údajně, já nezpochybňuji, že v některých případech jaksi koná velmi dobrou činnost a v některých se chová jako hybridní politická organizace. Já jsem říkal údajně. Nemám se za co omlouvat. Dobře, tak běžte do voleb a pak to provádějte. Je to občanská možnost nebo občanská aktivita, to já nezpochybňuji. A řekl jsem to, co jsem řekl. Předsedové, někteří předsedové politických stran dostali SMS, že budou mít velké problémy v případě, že zvolí Stanislava Křečka.
Paní předsedkyně Pekarová Adamová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Ke kolegovi Foldynovi vaším prostřednictvím. Je to klasický způsob dezinformační kampaně, pustit takto do světa - někteří dostali možná.
Dámy a pánové, prosím o klid. Následuje faktická poznámka pana poslance Veselého.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Tak děkuji za slovo. byla Poslanecká sněmovna úspěšná. Bylo vydáno 179 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 178 a jeden neodevzdán. Martin Kobert byl tedy zvolen členem Kontrolní rady Technologické agentury a tato volba končí. Obdobně úspěšná byla i další volba. Jan Kubík byl zvolen členem dozorčí rady. První kolo volby. Konstatuji tedy, že v prvním kole nebyl zvolen nikdo, a v souladu s jednacím řádem do druhého kola volby postupují dva kandidáti. Je to onen dvojnásobek počtu neobsazených míst, dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Bude to bod už bez rozpravy, to znamená, ve chvíli, kdy přerušíme, bude volební místnost připravena a půjdeme rovnou hlasovat.
A nyní přečtu omluvu. Nyní se táži navrhovatelky, což je paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemusíte mít zájem. Můžete vystoupit třeba i v rozpravě, až budete chtít. Máte přednostní právo. Máte, ano. Tak se v klidu připravte...
Předložený zákon je zejména realizací projektu Moje daně, neboli moderní a jednoduché daně, a věnuje se především čtyřem základním tématům z oblasti správy daní, a sice podpoře elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revizi sankčního systému a zavedení institutu zálohy na daňový odpočet. Objevuje se tak například kritika toho, že se snižují úroky hrazené daňovému subjektu, ale už se nedodává, že se snižují veškeré úroky na jednotnou cenu peněz platnou v soukromoprávní oblasti.
Moc děkuji paní poslankyni. My jsme skutečně v pátek měli setkání. Já jsem vůbec netušila, že v kontextu toho se to tady dneska otevře. To, aby se zúčastňovalo těch jednání Ministerstva vnitra i Ministerstvo financí, navrhoval už pan poslanec Luzar právě na této schůzce. My určitě to další setkání uděláme, ale jenom abych paní poslankyni odpověděla.
Pan poslanec Benda je přihlášen do rozpravy jako další.
Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl přihlášen původně před paní kolegyní Černochovou, ale nějak to tak trošičku zkolabovalo v tom elektronickém přihlášení. Já jsem chtěl jenom, protože to tady úplně neodeznělo, maličko dodat k usnesení ústavně-právního výboru ty podstatné otázky, které tam byly nad rámec původního vládního návrhu, případně původního vládního návrhu, který přišel z Ministerstva spravedlnosti, které v tomto tisku byly sloučeny víceméně do jednoho, které byly přijaty. A jenom proto, aby to Sněmovna věděla a pak mi nikdo nevyčítal, že jsme tady hlasovali o něčem, o čem jsme netušili. První, co je, tak jak už říkala paní ministryně, v roce 2012, když byl přijímán nový občanský zákoník, byla zvolena nějaká koncepce předkupního práva v případě spoluvlastnictví. Byla to koncepce, že pouze pokud to spoluvlastnictví vznikne nečekaně, v případě smrti a dalších věcí, tak tam existuje po nějakou dobu předkupní právo. Já už jsem to tehdy pokládal za velkou chybu. Vystupoval jsem proti tomu na půdě Poslanecké sněmovny. Tady se týkalo garážových stání, případně dalších věcí, které souvisejí s bydlením, ale věděl jsem stejně tak dobře, že stejné problémy jsou s tím na Ministerstvu zemědělství u pana ministra Tomana a u dalších. Dále bych řekl, že podporujeme návrh pana poslance Feriho, který vede k zrovnoprávnění družstev a spoluvlastníků, pokud dochází k tomu rozpadávání družstevního vlastnictví na družstevní a to spoluvlastnictví jednotek. Já si myslím, že zdaleka není všechno, co se týká platforem, vyřešeno. Jedná se o to, že pokud právě tam chci provozovat něco takového, jsem povinen to těm ostatním, respektive správci a ten to řekne ostatním spoluvlastníkům, sdělit, aby věděli, že se tam něco podobného dít bude, a mohli se nějakým způsobem podle toho zařídit. Samozřejmě pokud se tak dít nebude, bude nutné to vynucovat nějakými jinými prostředky, ale ty prostředky občanské právo zná.
Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.
Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Následně pozměňovací návrh pod písmenem C, což je pozměňovací návrh kolegy Milana Poura.
Státu totiž tyto toleranční lhůty nijak neubližují dneska. Nenastává žádná škoda státu, pouze těmi tolerančními lhůtami ukazuje trochu vlídnější tvář. A teď přichází Ministerstvo financí a chce tuto toleranci rušit. Jenom tak. A tím bych řekl, že je shrnuta celá politika hnutí ANO vůči aktivním a nezávislým lidem, vůči podnikatelům a vůči daňovým poplatníkům. A to je praktický důsledek politiky posledních let. Ale třeba se mohu mýlit. To není fér vůči daňovým poplatníkům.
Pan poslanec mě požádal, abych zjednal pořádek v sále.
Ono se moc často s tímto pojmem - dělená a nedělená správa daně - nesetkáte. Ale dělená správa je vlastně to, když vám daň či pokutu či penále vyměří jedna státní instituce, například Celní správa, ale vymáhá ji jiná, například Finanční správa. Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který by vedl k tomu, že by si daňový poplatník mohl vybrat. V případě, že by si chtěl podat daňové přiznání sám, tak by ho podal. Je to pouze možnost volby. A poslední pozměňovací návrh, o kterém chci hovořit, je zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH ze stávajícího 1 milionu na 2 miliony korun. My na půdě Poslanecké sněmovny ve výborech neustále řešíme a probíráme administrativní zátěž podnikatelů. Co se změnilo, to jsou nové povinnosti, které v souvislosti s DPH na daňové poplatníky přišly. A změnily se také obraty, protože se zvýšily. Díky inflaci mají podnikatelé například při stejné práci a stejné činnosti vyšší příjmy kvůli inflaci, ale soustavně i vyšší náklady. Ale to neznamená, že vydělávají ve finále více. Jen více obratově překračují 1 milion korun.
Tak jako už dneska dokáže daňový řád, nebo daňový řád počítá s tím, že se dají odpouštět penále, tak já přicházím s tím, aby se to mohlo týkat i pokut.
Já také děkuji. Prosím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřila k daňovému řádu. Jak už jsem zmiňovala, tak si zaslouží daňový řád jednu pochvalu, a to že Ministerstvo financí využilo potenciál daňové informační schránky, která existuje už dlouhou dobu, ale zatím poplatníkům sloužila jen okrajově, většinou pouze ke zjišťování stavu na daňových účtech. A toto může být samozřejmě přínosné pro malé podnikatele, kteří nemají zřízenou datovou schránku. Na druhou stranu vnímáme, že je navržena řada změn, které ve srovnání se současným stavem přinesou v mnoha ohledech pro daňové poplatníky výrazně horší podmínky. Jak zde již mnohokrát zaznělo, tak asi nejzávažnější výtkou je prodloužení doby vratky DPH z 30 na 45 dní. Podpoříme některé pozměňovací návrhy, v podstatě většinu pozměňovacích návrhů kolegů z ostatních klubů. My jsme se rozhodli podat dva pozměňovací návrhy, ke kterým se připojili kolegové Ferjenčík v jednom případě a ve druhém Ferjenčík a pan poslanec Martínek. Myslím, že jsou to celkem dobré návrhy, a proto bych vás prosila o jejich podporu.
Táži se, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Prosím.
Nejdřív bych si dovolila takovou krátkou reakci na pana předsedu Stanjuru. My jsme si to vyjasňovali na rozpočtovém výboru, tak já se pokusím znovu. Prostě není možné, není možné práva a povinnosti stanovit pouze vyhláškou. Prosím, jsem právník, navíc jsem působila sedm let v Legislativní radě vlády v komisi pro finanční právo. To prostě není možné. Já jsem to vysvětlovala stokrát, nevím, jakou analýzu pan předseda má, ale jasně jedná se o pozměňovací návrh paní předsedkyně Vostré. Jedná se o to, že jsme v časové nouzi. Já vždycky budu hájit a upřednostňovat - a řekla jsem to ve svém úvodním dnešním slově, řekla jsem to i na rozpočtovém výboru - klasický celý legislativní proces se vším všudy, ale tady jsme v časové nouzi. Popřípadě dále konkretizován pod zákonným právním předpisem. Takže prosím, přečtěte si ten pozměňovací návrh!